K tomu semináři. Mě tedy překvapilo, a tady pan poslanec to zmínil, že bankovní unie, tato lobbistická organizace, vidí řešení v registraci či nějakých licencích těch subjektů, co půjčují peníze. No tak to jsme se dostali jinam. Oni to zneužili k omezení konkurence, místo abychom řešili zastropování úroků. Tak to mě tedy velice nemile překvapilo. A dokonce potom za mnou někteří účastníci semináře chodili a říkali mi to jako důvod. A poslední věc k těm soudům. A znova vás prosím, vraťme to buď k dopracování, nebo do druhého čtení. A já jsem to viděl u té pracovní komise, u těch exekutorů. Náměstek Pelikán řekl, že nemá lidi na to udělat analýzu ani problém exekutorů a chtěl na to čas až do října nebo do listopadu. Takže děkuju.
Tam je potřeba se na to podívat. Prostě ti věřitelé to obejdou.
Dobré, krásné páteční odpoledne. Já bych vás chtěl vyzvat, udělejme jednou opak. Zkusme se tady nehádat, nedávat příčinu, ať si z nás dělají prču. A zkusme spolupracovat. Podali jsme nějaký návrh.
Učiním jednoduchý úkon před vámi, tak jak to Ústava umožňuje. Chtěl jsem vám tady takto osobně poděkovat za spolupráci, popřát vám mnoho dobrého pro vaši práci a mnoho plodných pracovních dní, třeba jako byl ten dnešní. Mějte se krásně a hezké léto.
My vám, pane poslanče, také děkujeme a přejeme vám do dalších dní vašeho života spoustu spokojenosti. Ať se vám daří. Kdo je pro vyřazení zbývajících neprojednaných bodů, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vyčerpali jsme schválený program 10. schůze Poslanecké sněmovny. Já tuto schůzi končím. Přeji vám klidné a spokojené prožití vašich dovolených. Uvidíme, jestli se neuvidíme o prázdninách znovu.
Tudíž pokud se týká mě, tak já jsem ve druhém čtení dal návrh na zamítnutí, takže o tom budeme hlasovat. V případě, že bude přijat, pak bych tedy atypicky dal návrh na schválení doprovodných usnesení, i když to trošku skřípe, ale nedokážu si představit jiný postup. Tolik tedy k situaci, v jakém stavu projednávání ten materiál je.
A skoro rok jsme zase ztratili tím, že tady hovoříme o problému. Českomoravská konfederace odborových svazů vlastně říká, že bude nutno přijmout potřebná opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců tím, že jim nabízí nepřiměřeně úročené půjčky, které vedou k nezvládnutelnému zadlužení domácností a často končí osobním bankrotem či exekucemi. A navíc je tam ještě věta, že budete podporovat podporu zvýšení finanční gramotnosti občanů České republiky. To znamená, v podstatě všechno nám to zapadá velice dobře. Úplně perfektně nám to zapadá. Hovořili jsme o tom. Je to opravdu katastrofa, jakým způsobem si ti lidé - ten problém je prostě velice, řekl bych, dramatický a celospolečenský.
Děkuji. Budete druhý, pane poslanče , před vámi je pan poslanec Opálka. Dobře, tak on se vzdává ve váš prospěch. Máte dvě minuty, pane poslanče.
Chce se mi navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu nebo přerušení schůze, dokud se nedostaví nějaký zástupce vlády, nejlépe pověřený zástupce vlády. Takže si v této chvíli beru přestávku na pět minut.
Omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji vám, pokračujte.
Udělejme teď jednu věc. Podali jsme návrh. On nebyl zcela dokonalý. Ale zaznělo tady při druhém čtení, že jsme schopni se spojit a tento návrh dopracovat. Tak do toho pojďme.
Eviduji zde řádně přihlášeného pana poslance Fiedlera. Děkuji vám, kolegyně a kolegové, za ztišení, že se navzájem posloucháme.
Lidé trpí, trpí už dlouhou dobu. Pojďme jim pomoci. Je to v souvislosti s exekucemi, vysoké úroky, lichvářská půjčka je první krok k exekucím, je to prostě cesta do dluhové pasti. A tady máme možnost dát všichni hlavy dohromady. Já si myslím, že to je jednoduché. Vyzývám vás, prosím vás, abychom tedy vrátili tento návrh do druhého čtení a společně na něm popracovali.
Děkuji vám, pane poslanče. V tento moment neeviduji ani přihlášení do řádné rozpravy nebo s faktickou poznámkou. Táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Pan poslanec Laudát.
Přece poslanci nejsou od toho, aby vyráběli zákony nebo zásadní novely. Pozměňovací návrhy nakonec žádné načteny nebyly.
Táži se pana navrhovatele, zda si vezme závěrečné slovo.
Nebudu se znovu opakovat.
Nejdříve bychom hlasovali o návrhu na vrácení do druhého čtení. Takže tolik zatím k proceduře.
Děkuji.
Jinak o těchto návrzích hlasovat nemůžeme, čili jsou tyto návrhy jinak nehlasovatelné.
Máte slovo, pane zpravodaji.
Já se domnívám, že Sněmovna může přijmout jakékoliv samostatné usnesení.
S přednostním právem ještě pan poslanec Kováčik.
Pokud chceme přijmout samostatné, nikoliv doprovodné usnesení, musíme se jako Poslanecká sněmovna prvně rozhodnout hlasováním.
Jako dalšího přihlášeného s faktickou poznámkou zde mám pana poslance Opálku. Děkuji vám, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Ale - a teď se obracím na přátele z Úsvitu. V tom případě by se vůbec nedaly aplikovat některé typy půjček.
Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Jde o zákony ve třetím čtení. Také eviduji jeho přihlášku do rozpravy. Ještě než se budeme zabývat pořadem schůze, do pořadu se hlásí pan předseda Sněmovny Jan Hamáček a poté pan kolega Kolovratník. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, už máme čtyři minuty po zahájení schůze. Byl bych rád, kdybyste v klidu vyslechli předsedu Poslanecké sněmovny s jeho návrhem k pořadu schůze. Děkuji panu předsedovi.
Hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové.
Děkuji za slovo. Ten prostor zejména ústních interpelací byl vždycky prostorem takzvaně svatým a nikomu se zatím nepodařilo do něho vlomit.
Děkuji. Je to poměrně jednoduchý návrh procedury, takže předpokládám, že o něm nemusíme dávat hlasovat. Má někdo námitku proti tomuto postupu? Nemá námitku, děkuji. Budeme tedy hlasovat nejprve o pozměňovacích návrzích a pak o zákonu jako celku. Kdo je proti? Konstatuji tedy, že bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno, a přikročíme tedy k návrhu zákona jako celku. Zahajuji hlasování o tomto zákonu a o tomto usnesení. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 216, přihlášeno 116 poslankyň a poslanců, pro 111, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Otevírám tedy rozpravu.
Dobré odpoledne ještě jednou, pane předsedající. Už jsme tady tento bod projednávali v prvním čtení, ve druhém čtení, ve výborech, bylo přerušeno projednávání. Znáte asi, jaká byla usnesení k tomuto přijata. To má přímý dopad na hospodářskou stagnaci naší země, což je ostatně čím dál více znát. Dnes není výjimkou, že si lidé půjčují za tisíc i deset tisíc roční procentní sazby nákladů. A pak se nemůžeme divit, že okamžitě končí v exekuci. Ony totiž tyhle půjčky s lichvářským úrokem a exekuce mají spolu velmi úzkou souvislost. Lichva je byznysem na lidské neštěstí a přiznám se, že když slyším některé zdejší protiargumenty, tak přemýšlím o těchto argumentech a morálním podnikatelském rozumu zastánců současné situace. A já si proto myslím, že by bylo vhodné, aby byla regulována i z tohoto důvodu. Uvidíme, jak se k tomu postaví poslanci dotčených stran a zde přítomní. Já se vás ptám tady v plénu, jestli víte, odkud tato věta pochází. Já se domnívám, že to je trochu podvod na voličích, na těch, co vás volili. Stejně tak jako to udělala sociální demokracie s restitucemi.
Než udělím další přednostní právo panu poslanci Laudátovi, tak jsem obdržel omluvenku, kterou přečtu. Z dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Nekl. Nyní vás poprosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.
Budu ho číst před hlasováním. Nedospěl k názoru, zda bude doporučovat zamítnutí, či nikoliv. Prostě nebylo přijato usnesení.
Děkuji, nechci. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Koubkovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Huml.
Chci úplně odmítnout tvrzení paní kolegyně Černochové, že to dělám jako nějakou pomstu. Já vám za chvilku přímo vysvětlím, že opravdu vůbec nejde o imunitu, vůbec nejde o poslance, ale naopak rozhodujeme tady teď o pravomoci městské policie. Já vám to na těch příkladech, jak ti lidé v Praze milují vaše modré zóny, velmi snadno teď doložím. Před měsícem jsem to vyvěsil na internet a mám řadu reakcí lidí. Takže pojďme si poslechnout některé z nich. Dnes mám jiný příběh. Od chvíle, kdy na Vinohradech vznikly modré zóny, nebylo skoro možné sehnat žádnou službu, která by za nimi přijela: instalatér, pedikérka, odběr krve, opravář karmy, pračky nebo televize. Celá široká rodina se u nich střídala, ale stačilo, abychom přivezli balíky vod, a než jsme je vynosili, byla za stěračem pokuta. A teď dobře poslouchejte: Auto bylo označené invalidní značkou a vzkazem, že potřebujeme naložit vozíčkáře. Ale až tu modré zóny budou, budu hodně naštvaná, protože to už za mnou nikdy nikdo nepřijede. To mi napsala Janina Veselá. Tento problém je opravdu do určité míry regionální. A dokonce bych v tento moment i řekl, že se ani nejedná o gesci Ministerstva dopravy, ale spíš Ministerstva vnitra, protože se tady teď dohadujeme nad pravomocemi městských policií. Protože botičku je možné invalidovi, nebo není možné invalidovi nasadit, když takhle špatně zaparkuje, ale můžeme mu odtáhnout auto, což je daleko závažnější delikt. Můžeme mu odtáhnout auto v tomto případě, pokud špatně zaparkuje v modré zóně. Mám tady výtah z blogu Tomáše Flašky, který mě včera ve vašem duchu zkritizoval, že to nemá logiku, a přesto tam píše věty, které jsou velmi zajímavé. Pokud je ulice prázdná a rezidentům místo nechybí, pak je jakýkoliv postih neoprávněně parkujícího ryzí šikanou. Vidím to každý den v neděli na Starém městě v Praze. Pár ulic s oranžovou zónou, tedy kde může za poplatek zaparkovat každý, je beznadějně plný. Podle vysvětlení oficiálních míst toho, proč modré zóny vznikají, je to jen a jen proto, aby měli rezidenti svá místa. A pokud je nějaké neoprávněně obsazeno, musí být okamžitě uvolněno, jak se to děje dnes. Místo nich by stačili smíšené, tedy rezidenti zadarmo a ostatní za poplatek. Tím by byl účel modrých zón též splněn. To je konec citátu. Pojďme si zavzpomínat. V minulém období se usnadnilo vymáhání pokut. Právníci Ministerstva dopravy z jednoduchého holandského modelu vytvořili model český, který nepovažuji za spravedlivý. Přesto na něj dnes upozorňuji. Postih za chybné parkování, a můj předřečník to tady řekl, že se to týká samozřejmě i nás, je dnes efektivní a velmi účinný. Vraťme právo do únosné míry a stanovme policii a zejména pražskému magistrátu pevná pravidla. Odtahy vozidel z pražských ulic je velký byznys, paní kolegyně. Jestli tady lobbujete za tento byznys, tak se nedivím. Město na něm participuje. Řešen je cenovou vyhláškou, kterou jste udělali vy, kde cena za kilometr jízdy vozidla město... Mluvím o magistrátu teď! K tomu bodovému systému. Vyřešme jednoduchou otázku, pane kolego, jak dlouho se bude po spáchání dopravního přestupku na každého občana pohlížet jako na hříšníka. Vy jste se tady ptal, proč navrhuji lhůtu tří let. No protože to je doba, kdy jiný právní předpis, tentokrát správní řád, neumožňuje ani přezkum, a dokonce ani obnovu řízení. Já jsem si ji nevycucal z prstu. Po třech letech je ten záznam skartován a na úřad přijde jen kus papíru, kde se opisuje něco z nějakého blokového bločku. A ten záznam už po třech letech není přezkoumatelný, není povolena obnova řízení a nahráváme jenom lobbistům advokátů, kteří se pak soudí. To ustanovení, kde jste hovořil o tom, že po dvanácti bodech bude vyautován, to je mezitímní. To není amnestie. Každé rozhodnutí je přezkoumatelné soudem už dnes. Já jsem tam vůbec nic nezměnil. Jediné, co chci, je, aby se pozastavila lhůta.
Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Nemá zájem o závěrečné slovo. Čili je tam jeden pozměňovací návrh, hlasování jednoduché. Prosím, paní ministryně. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Tak, pane předsedo, jednoduchá informace pro vás a pro všechny kolegy. Druhá zpravodajka byla vyzvána, aby přečetla návrh usnesení, vyjádřila se k němu, protože to je postup podle jednacího řádu ve třetím čtení. Že to nepoužila ve svém závěrečném slově, kterého se vzdala, protože předpokládala, že tady bude jiný zpravodaj, je druhá věc. Jinak si myslím, že paní ministryně řekla to stanovisko myslím si velmi krátce a zcela srozumitelně. Nepovažuji to za nějaké zneužití jednacího řádu. Tolik tedy informace. Kdo je proti návrhu? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Svou omluvu zrušil ještě pan kolega Ivan Gabal. Budeme pokračovat bodem číslo Otevírám rozpravu a také konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ano, pan zpravodaj se hlásí do rozpravy.
Děkuji, pane místopředsedo.